A mě by zajímalo, jak pan ministr vyžaduje odpovědnost, nebo pokud vyžaduje odpovědnost, od osob, které jsou za toto odpovědné. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která mi už několikrát probleskla hlavou, která se vám bude zdát, že nesouvisí s touto záležitostí, ale obecně tam souvislost je. Budu velmi krátký. A dnes jim údajně poměrně slušně funguje. Nezměnili vůbec nic, nezměnili žádný zákon, nezměnili žádný systém, nezměnili žádné mechanismy. A kladu si ještě jednu otázku. My jsme tady v naší republice byli svědky toho, že došlo k nějakým haváriím a neštěstím při stavbě mostů. Jak je to možné?
Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra Prachaře a poté se připraví pan poslanec Blažek.
Paní předsedající, prostřednictvím vás bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Fiedlera. Já si myslím, že je důležité, aby pokračovaly tyto soudní spory, aby se zjistilo, kdo je za tyto vady, které Ředitelství silnic a dálnic jasně identifikovalo, popsalo a žalovalo. Poslední odložení tohoto trestního podání jsme dostali v pondělí tento týden. Takže je potřeba se opravdu i zabývat, proč policie neustále odkládá trestní oznámení, které podává Ředitelství silnic a dálnic.
Právníci mě možná opraví, ale orgány činné v trestním řízení jsou povinné konat, i když se jenom něco doslechnou nebo dozvědí z nějakých médií, že se něco takového děje.
A nyní budeme pokračovat řádnou rozpravou.
Já to nechci protahovat, kolegyně, kolegové, vládo. Já jsem jenom panu kolegovi Birkemu prostřednictvím předsedajícího chtěl říct: Zkušenost z vyšetřovací komise kauzy Opencard je, že můžete podat trestní oznámení - zdůvodněné, fakticky podložené - a nestačí to.
Faktickou poznámku má ještě pan předseda Faltýnek.
Já se omlouvám, že jsem změnil své řádné vystoupení na faktickou poznámku, protože bych se asi nedočkal. Nicméně já jsem chtěl říct jen jednu větu, že náš poslanecký klub podporuje zřízení této vyšetřovací komise. Omlouvám se kolegovi Birkemu, já jsem vůbec nepochopil ten jeho předvolební nebo povolební projev, ale myslím si, že postupně tato komise přijde na ty věci, které se tam děly, a rozkryje i nějaké další záležitosti.
Já vám děkuji.
Dobré poledne, dámy a pánové. Já nevím, na které filmy se někteří kolegové z Poslanecké sněmovny dívají, ale ministr vnitra ze zákona nemůže ingerovat do živých kauz, což znamená bohužel. To znamená, v současné době vás musím zklamat, ale o žádném notýsku nic nevím. A doporučuji vám se znalostí věci, tak jak tady říkal jeden z kolegů, že nestačí mnohdy podat odůvodněné trestné oznámení.
Já děkuji za pochopení, pane ministře. Vážená Sněmovno, dámy a pánové, pane místopředsedo, prosím vás, držme se tématu. Říkám to tady poprvé.
Děkuji a nyní už s přednostním právem pan ministr Prachař.
Z krizového manažera je manažer krize, tak uvidíme, kam to až dovedeme. Já si myslím, že děláme maximum pro to, abychom ten stav, který jsme převzali, nějakým způsobem posunuli dál. Za mé éry D47 rozhodovaly čtyřikrát arbitrážní soudy ve věci valorizací a zjistili jsme k našemu velkému překvapení, že část prostředků, která byla ve valorizacích zaplacena, je tzv. promlčena a není možné tyto prostředky získat zpět, byť je na ně nárok, ale promlčený. Dodáváme právním zástupcům, kteří byli řádně vysoutěženi, veškeré podklady a probíhá už zahájené arbitrážní řízení ve věci vad. Zhotovitel říká něco jiného, nechť o tom rozhodne odborná komise. Co se týká návrhu na zřízení vyšetřovací komise, já jsem se k tomu vyjadřoval už krátce po svém vstupu na Ministerstvo dopravy. Já takovouto iniciativu jednoznačně vítám. Tuto dálnici řešila tzv. majetková komise, která byla poradním orgánem bývalých generálních ředitelů, a přitom tam byly zadávány zakázky právním kancelářím a posudky. Toto všechno jsou veřejně známé věci, které jsem už několikrát prezentoval. Proto se přimlouvám, aby
Já se tady vyjádřím k vystoupení pana kolegy Birkeho. Doprava je složitý rezort? Ten je hodně sofistikovaný a poměrně jednoduchý proti jiným. Kde je český problém, to je skutečně to, že doprava vyžaduje dlouhodobou stabilitu. Co se týká podkladů. Ty běží, ale chce to znalost stavebního zákona v zásadních věcech. Jak to vlastně s tím zjišťováním toho skutečného stavu je. My jsme se připojili k tomu, aby komise byla zřízena. Vyšetřovací komise je bohužel smutným vyústěním toho, že Ministerstvo dopravy se chová divně. Já si myslím, že by nebyla potřeba, pokud ministr dopravy v okamžiku, kdy paní Havlová přišla s touto iniciativou, by sem dal zprávu, jak věci běží.
Prosím, aby se zástupkyně této skupiny paní poslankyně Olga Havlová, případně pověřený člen této skupiny poslanců, ujala slova.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dálnice je postavena na špatném podkladu a reálně hrozí, že se bude muset přebudovat. Právě kvůli nekvalitnímu podkladu se vlní a už dnes je v některých úsecích dálnice omezen provoz. Dalším problémem jsou mosty. Při větší zátěži mohou spadnout. Právě nepřiměřené náklady na stavbu silnic a dálnic v České republice přitom veřejnost dlouhodobě vnímá velmi negativně. Ještě horší je však stav, kdy předražená dálnice, kdy náklady na jeden kilometr dosahovaly jedné miliardy, vykazuje vady. Zhotovitel je odmítá zdarma opravit. Stát musel přikročit k soudnímu sporu, kde se domáhá zjednání nápravy. Komise by měla odpovědět na otázky, jaká vznikla konkrétní pochybení při výstavbě dálnice D47, ať už technická, ekonomická, nebo ekologická. Dále kdo škody způsobil. Za důležité považuji znát, zda Ředitelství silnic a dálnic využívá všech dostupných nástrojů v soudních sporech. V neposlední řadě by se měla komise zabývat i budoucností. Kdo uhradí miliardy na opravy, nebo dokonce na novou dálnici? Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Pouze poznamenávám, že usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, má obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena, a lhůtu, ve které vyšetřovací komise předloží svá zjištění s návrhem Sněmovně.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo, jenom mi velmi krátce dovolte říct smysl té komise, a proč se ji snažíme ustanovit. Ten smysl je jasný a zřetelný. Já si myslím, že ten čas můžeme počítat na roky, a nikdo z nás neví, co se skutečně stalo, jak se to prošetřovalo, co se dělo. To si myslím, že jsou závažné důvody, proč tuto komisi zřídit a z Ministerstva dopravy tuto problematiku přenést na veřejnou půdu, na půdu Poslanecké sněmovny. Mě se média včera ptala, jestli hnutí Úsvit vznik této komise podpoří. Já pevně věřím, že tato vyšetřovací komise dá Poslanecké sněmovně a občanům České republiky jasný výsledek.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Já se omlouvám, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jsem jeden z těch, který jsem se podepsal pod žádost o zřízení této vyšetřovací komise. Dokonce tito lidé se nám smějí, říkají: Co chcete vyšetřovat?
V tuto chvíli eviduji dvě řádné přihlášky do diskuse. První je pan poslanec Birke a poté pan předseda Faltýnek.
Určitě nejsem sám, kdo sleduje smutnou ságu českých dálnic. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Předpokládám, že se situace změnila. Sotva asi najdeme region, který nečeká na zahájení nebo dokončení dálničního úseku nebo jiné klíčové komunikace. Ta nám plusové body jednoznačně ubírá.
Vždyť se přece začaly dělat nějaké vrty. Promlčení nějakých valorizací. Pan ministr si tady nevidí do úst. Tlaky budou obrovské a myslím si, že je to namístě. Já jsem dlouhodobě kritizoval, co se tady děje. Zrovna tak, tohle je výsledek, ta mizerná kvalita za možná předražené peníze. Všude jsou nějaké rozdílovky. A ne, že by šla úplně do hloubky. Přijde mi zvláštní, když od nejsilnější strany koalice zazní, že z krizového manažera se stal manažer v krizi. Tak to řešte. Nebude to jednoduché. Nám se kdysi vysmívali, když město založilo vyšetřovací komisi na utopené metro. Bylo to krajně nepříjemné, zastání nebylo. A další a další věci. Je to i další zkušenost.
Já jsem ve Sněmovně už poměrně delší dobu a chtěl bych tady reagovat na to, co říkal pan kolega Birke. Poslanecká sněmovna nejen jako legislativní, ale i politický orgán se snažila svým způsobem plnit svoji kontrolní roli vůči exekutivě. Já to tak vnímám i v tomto případě, kdy za námi přišla paní kolegyně Havlová a požádala náš klub, a přímo tedy mě, zda budeme ochotni podpořit vznik této vyšetřovací komise. Ano, já tomu argumentu rozumím. Nejsem také zastánce toho, aby vyšetřovací komise byly u každé dílčí stavby, to si myslím, že by bylo velmi špatně i pro politickou scénu v České republice.
Tato formulační nepřesnost určitě není v pořádku a musí být před finálním hlasováním o návrhu napravena. Za poněkud zarážející ale také považuji, že polovina otázek je směřovaná na konkrétní státní instituce - I těmto věcem bychom měli věnovat pozornost.
Můžete pokračovat.
Jen v letošním roce se zatím vyměnilo vedení ŘSD čtyřikrát. To určitě nesvědčí o dobré kondici této klíčové státní organizace. Můžeme doufat, že Ředitelství silnic a dálnic tuto situaci ustojí. Ano, jistě jsou tu podklady pro rozhodčí soud, ale ty určitě nebudou z pochopitelných důvodů, o kterých jsem už mluvil, pro účely komise plně použitelné. Závěrem mi dovolte shrnout to nejpodstatnější. Je zadání pro vyšetřovací komisi tak, jak je obsažené v důvodové zprávě, vyvážené a dostatečné? Neměla by se komise zabývat problémy spojené s českými dálnicemi na mnohem širší úrovni? Jaké bude mít vyšetřovací komise podmínky pro svou činnost? Dostane se ke všem informacím, které bude potřebovat? Zmínil jsem tady řadu výhrad a připomínek. Mým záměrem ale není, jak se říká, sypat písek do soukolí. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášené tři faktické poznámky.
Proto naše poslankyně Olga Havlová s touto iniciativou přišla za hnutí Úsvit. Já bych to posunul. Já myslím, že se to týká problému za posledních 25 let, a tam už se vystřídaly v podstatě všechny politické strany, které byly do té doby u vlády, to znamená ve Sněmovně. Takže je to principiální věc. Ano, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, děkuji za dodržení času.
Já velice stručně. Tady můj předřečník pan poslanec Birke řekl jednu věc: že se řeší devět kilometrů v Moravskoslezském kraji. Ano, je to pravda. Ale proč právě v Moravskoslezském kraji se takhle špatně staví? To se budeme dál dívat, abychom se dočkali další Studénky, a budeme se dívat na to, jak umírají mrtví? A potom budeme teprve řešit tady tuto situaci?
Děkuji, pane předsedající. Nebojte se, pane předsedo, já budu stručný. Samozřejmě ta komise by se mohla zabývat stavbou všech dálnic u nás. Pokud ta komise vznikne a bude se tímto zabývat, já bych jí doporučil jednu drobnost, která nám tady v čase nějak zanikla.
Já vám děkuji.
Myslím, že to jsem řekl jasně. Na druhou stranu já chápu různé šťouchance typu notýsků a podobně. Já to nevím. Vy to víte. Já nevím, na koho ukazujete. Já jenom říkám, že všichni tady máme oznamovací povinnost! A pokud někdo z nás má pocit , že se tady krade, tak to proboha... A jenom tady vykřikuje? Děkuju mnohokrát.
Někteří kolegové nevědí přesně, o který bod se jedná. Ale nechci mluvit za předkladatele toho bodu.
V podstatě je to zákon, který by měl nějakým způsobem hlídat obchod s lehkými topnými oleji a v podstatě by měl blokovat karuselové obchody, které se zde velice často dělají, a měl by vést ke zvýšení výběru spotřební daně.
Vypadá to, že ano. Já vám děkuji, pane předsedo. O slovo se v podrobné rozpravě hlásil pan poslanec Volný.
Já bych chtěl, kolegové, reagovat na pana Stanjuru. Ano, má v podstatě pravdu. Je to i o lihu. Víme, že naši lihovarníci, zejména ti malí, mají i jiný model, kterým by se to dalo řešit. To znamená ano, výhrady tam jsou. Nejsou až tak úplně mimo, ale v současné době je potřeba, aby se to urychleně projednalo. Mimo jiné rozpočtový výbor už toto projednal a v podstatě doporučil Poslanecké sněmovně schválit.
Každopádně nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kováčik.
Ještě jednou dobrý den kolegyně a kolegové. Pan kolega Stanjura tady sdělil v podstatě ty samé námitky, které máme i podle našich odborníků i my, a v tomto případě budu velmi zvažovat, jestli budu podporovat zkrácení, pokud pan kolega Volný mě nepřesvědčí o opaku.
Já bych chtěl učinit zadost proceduře a chtěl bych tady požádat o zkrácení doby na projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů. K tomu, co měl za připomínku pan kolega Kováčik. Ano, jde to do druhého čtení.
Komise, abychom si to nepletli, že to je nějaký orgán činný v trestním řízení, tak ta komise vzniká na návrh politika, vznikne politický orgán politického orgánu a může mít nějaké politické závěry. Podporuji vznik této komise, ale dopředu říkám, neklaďme si cíle nesplnitelné. Neměli bychom tu paušálně vystoupit a říkat třeba: policie nefunguje, soudy nefungují. Pak máte v televizi policistu, ten říká: já bych fungoval, ale mně chybí pořádné zákony. Pak tam vystoupí nějaký advokát, ten zase řekne: no kdyby ty soudy fungovaly... Občané by nepoznali, že nefunguje Sněmovna, že nefunguje Senát, že nefunguje vláda a že nefunguje další orgán, druhý den. To prostě není pravda. Neříkejme tedy policistům, že nedělají.
Pan poslanec Stanjura s přednostním právem, nebo s faktickou?
Dvě věci. A už jenom jednu věc. Tady si vládní koalice vystačila docela sama.
Děkuji panu poslanci a ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy.
Poslanecká sněmovna Doba činnosti komise bude 6 měsíců.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Gabal. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Táži se Poslanecké sněmovny, zda můžeme hlasovat o usnesení jako celku. Zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.
Ale podle sjetiny nebyla přihlášena. Už to, jak se v tomto volebním období říká, že já jsem chtěl hlasovat pro a hlasoval jsem proti, už to je proti jednacímu řádu. Kolik dnů jsme na to měli, na přípravu pozměňovacích návrhů? Sami jsme to v rozpočtovém výboru konstatovali, že ta doba na podání smysluplného legislativně čistého pozměňovacího návrhu je mimořádně krátká. Takže ano, formálně to rozpočtový výbor projednal, vládní většina to odhlasovala. Dneska večer máme zasedání, můžeme otevřít novou lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů.
Jinak to zkracování je opravdu škodlivé.
Nevím o žádném válcování na rozpočtovém výboru. Na rozpočtovém výboru nikdo nikoho neválcoval, tam se hlasovalo. Samozřejmě pokud má koalice více hlasů, no tak přehlasuje opozici.